Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Adolf Beznoska, který bude interpelovat nepřítomného ministra financí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo ještě jednou. Velmi krátce - pan ministr financí Babiš a daňové kvóty. Dotaz směřuje k tomu, jestli to pan ministr nepovažuje za porušení slibu, který opakovaně dává voličům, a tedy že chce snižovat jejich daňovou zátěž.
Podle některých informací měla být koncem listopadu zahájena stavba úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Děkuji vám za vaši odpověď.
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra.
Vážený nepřítomný ministře vnitra, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl svůj diskusní příspěvek. Jelikož jste nepřítomen a vláda momentálně projednávala novelu zákona o střelných zbraních, nechám si většinu připomínek k projednávání tohoto zákona. A tady bych vás požádal opravdu o zásah. Když se v médiích, konkrétně v České televizi, včera objevila zpráva, že aktivisté vyzbrojení samopaly, kteří předtím vyhodili sloupy elektrického vedení a zablokovali energii na Krym, brání obnovení provozu. Pokud by takovíto aktivisté fungovali u nás, a já si nepřeji, aby byli, všichni by je nazývali teroristy. Byl bych opravdu velice rád, kdybyste v tomto něco udělal.
Prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat paní ministryni školství. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Odhady o zavedení právě do těch třetích tříd hovoří o nákladnosti tří miliard korun ročně, což je určitě nezanedbatelná částka. To všechno, i socializační prvek, který jste i sama zmiňovala, to všechno nezpochybňuji.
Poprosím paní ministryni o odpověď.
Taky děkuji za interpelaci. Ten bude řešit profesní rozvoj a osobnostní růst učitelů. Nicméně nám na nich záleží a tyto situace prověřujeme, ty konkrétní. Takže to je reflexe legislativní na tu situaci, která je kritizována z hlediska stávající platné právní úpravy a postavení Akreditační komise. Nicméně, nicméně, ale to nesouvisí nijak s Univerzitou Jana Amose Komenského jsem připravena k věcné debatě z hlediska celkového nastavení kvalifikačních předpokladů a výuky speciální pedagogiky na našich fakultách.
Děkuji, paní ministryně. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
A teď vás jenom můžu prosit nebo apelovat na vás, abyste těm, kteří dostávají výpovědi, byli nápomocni a případně se snažili o to, aby v resortu školství zůstali. Včera proběhlo jednání v Senátu, které taky nebylo příliš konkrétní.
Děkuji, pane poslanče. Já se domnívám, že nemohla.
Děkuji.
Otázka zněla, jaké je naše stanovisko. Dozvídám se, jaké je stanovisko NATO. Nesčetněkrát porušilo vzdušný prostor Sýrie a Iráku. Nevím, do jaké míry pro koho platí mezinárodní právo, ale pokud nebudeme všem měřit stejným metrem, tak nikdy mír ve světě nebude. Mě nezajímá, co říká Stoltenberg, mě nezajímá, co říká NATO. My jsme samostatný stát, byť jsme součástí NATO, ale můžeme mít svůj vlastní názor na některé věci.
Pane ministře, prosím o reakci.
Proto bych nebral akt toho, že Česká republika se k tomu staví s určitou zdrženlivostí, jako alibismus nebo slabost, ale jako projev určité dospělosti.
Je to v podstatě podle mě diskriminace rodin, které nepatří do kategorie sociálně znevýhodněných.
Prosím paní ministryni o reakci.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem za tuto interpelaci velmi ráda a věřím, že vás uklidním. Opak je totiž pravdou. Nicméně tento dotační program míří právě na děti, které nejsou součástí ochrany v rámci pomoci v hmotné nouzi. Shrnuto, jsou to rodiny, které nepobírají dávky v hmotné nouzi.
To zdůrazňování "bilaterální" je strašně zajímavé, protože obdobně tomu bylo možná, řekněme, při obsazení Ruska Krymem . Tam je to Rusko versus Ukrajina. Tam jsme se uměli ozvat, a uměli jste to poměrně dokonale, jak je porušováno mezinárodní právo. Tady je mezinárodní právo porušováno. Chybí rezoluce OSN. Chybí souhlas svrchovaného státu. A já myslím, že Bagdád, nebo Irák je svrchovaný stát, má svoji vlastní vládu a má právo rozhodovat o svém území, tak jak chce. A to, jaké jsou tam v současné době poměry, je důsledkem politiky, kterou vedou Spojené státy, vede NATO a samozřejmě tím pádem i Česká republika, protože jsme součástí tohoto paktu.
Děkuji panu poslanci.
Situace v celé oblasti, jak víme oba dva, je nesmírně složitá, těch vazeb, protivazeb, blízkostí a vzdáleností v těch vzájemných vztazích, je celá řada, těch sporných momentů je celá řada. Rusko, jak víme, vykonává své vzdušné údery na území Sýrie zvláště s ohledem na blízkost hranic Turecka a panují velké obavy, kdo je vlastně přesně cílem těch vzdušných úderů. Je otázka, do jaké míry Asad odpovídá dnes za celou Sýrii. Dalo by se o tom, myslím, úspěšně pochybovat. My jsme poslední, kdo by nějakým způsobem přiživovali nějaké antagonismy mezi Turky a Kurdy. Kurdové jsou samozřejmě - a budou - letitý problém. Kdybych měl říct svůj osobní odhad, tak si myslím, že dříve nebo později stejně k nějakému samostatnému Kurdistánu dojde a vůbec to nebude jednoduché. Na druhou stranu víte, že pešmergy podporujeme, protože se nám zdá, že je to přiměřený náš díl na boji proti ISIL. Na druhé straně Turecko hraje s mnoha důvodů nesmírně významnou a choulostivou úlohu při řešení celé migrační krize. Je to přesně ta oblast a ten propletenec vztahů, který neumožňuje žádná jednoduchá radikální řešení.
Děkuji panu ministrovi za tuto jeho doplňující odpověď. Přikročíme k 26. interpelaci.
Například pro obce jako potenciální žadatele je podoba Dohody o partnerství doslova strašidelná. S ohledem na výše uvedené jsem doufala, že se vás bude možné zeptat alespoň na dnešních interpelacích. A jak vidím, doufala jsem marně. Prosím tedy alespoň o důkladnou písemnou odpověď.
Tak se jistě stane. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Prosím, pane poslanče.
V programovém prohlášení vlády a v koaliční smlouvě jste se zavázali, že pro zvláště ohrožené oblasti - myšleno suchem - připravíte komplexní programy zlepšení vodního režimu. Chci se vás zeptat, kdy tedy tyto komplexní programy pro zvlášť postižené oblasti v České republice konečně představíte a proč ještě nejsou.
Děkuji. Tento materiál vznikl, řekněme, vůbec poprvé po 25 letech. Dále v tom materiálu jsou popsána další opatření, která se týkají komplexních pozemkových úprav, které mohou také pomoci vyřešit spoustu záležitostí v krajině, s tím, že Státní pozemkový úřad má zadání dělat komplexní pozemkové úpravy právě s prioritou na území, která jsou postihována suchem. A tak se začíná i Státní pozemkový úřad chovat. Je to i voda, která je dešťová, abychom ji zadržovali. Tady spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí, které v této oblasti chystá konkrétní i motivační finanční nástroje.
Současně jsem informovala, že máme provedené určité propočty a že případné zavedení stravování v bezplatném stravování v předškolním vzdělávání od 5 do 6 let plus na prvním stupni základní školy by znamenalo náklad 3 miliardy. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že tato částka je velká, a jsem si také vědoma toho, že v tuto chvíli státní rozpočet na to není připraven. Myslím si, že v rámci změn financování regionálního školství je vhodné o tom vést odbornou i politickou debatu.
Spíše bych doporučila se zaměřit opravdu na jiné problémy, které školství má a ve kterých potřebuje rozhodně zabrat.
Děkuji. Hrozí nejen zavření dolu Paskov, ale mluví se o konkursu, mluví se o zavírání dalších dolů na Karvinsku. Reálně hrozí další značný nárůst nezaměstnanosti. To není pro karvinský region, který patří mezi nejvíce postižené nezaměstnaností, vůbec dobrou zprávou. Jsem přesvědčený, že stát musí těmto lidem, těžce pracujícím horníkům, pomoci. Tito lidé současnou situaci nezavinili, jen těžce dřeli a nyní jim hrozí, že skončí na úřadu práce a pak třeba na sociálních dávkách. Jedním z možných řešení by mohlo být například to, že by stát mohl za symbolickou korunu odkoupit celou firmu. Řešení mohou být i jiná. V každém případě bude muset stát urychleně pomoci řešit nezaměstnanost v regionu například podporou nových investic.
Děkuji panu poslanci. Dostáváme se k 22. interpelaci.
Děkuji za slovo. Umožňuje hromadit citlivá data o zdravotním stavu o každém z nás na jednom místě, přičemž není zřejmé, jak bude zajištěna ochrana těchto dat. Vytvořená databáze bude extrémně hodnotná například pro výzkumné, marketingové, personalistické, pojišťovnické a jiné účely, údaje budou mít mnohamiliardovou hodnotu. Aby mohla databáze systému být vytvořena, je třeba zákonem přijmout parametry technické konkretizace ochrany dat. Jinak nemůže zákonodárce nijak posoudit, jestli je zabezpečení dostatečné. Zákon zůstává do značné míry málo precizním rámcem, který umožňuje vytvoření jakéhokoliv národního zdravotnického informačního systému.
Dostáváme se k 23. interpelaci. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane ministře, tento týden byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela o významné tržní síle. Podle některých pro spotřebitele přinese zdražení potravin, podle jiných nikoliv. Jako ministra zemědělství bych se vás ráda zeptala na váš osobní názor.
Děkuji paní poslankyni a prosím pana ministra.
Ministerstvo nárokuje u soudu náhradu škody po obžalovaném znalci Rudolfu Douchovi a dvojici bývalých manažerů Fondu národního majetku Pavlu Kutovi a Janu Škurkovi. Šéf sdružení Macháček je podle svých slov přesvědčen o tom, že soud může z případného podnětu Ministerstva financí přistoupit k zabrání věci, tedy k zajištění těchto bytů, a to i přesto, že už je má jiný vlastník než ten, který je od státu kupoval, a že nepatří ani nikomu z trojice obžalovaných. A teď jako právník tvrdíte, že jste panu Bakalovi věřil, že ty byty za stejnou cenu odprodá nájemníkům. Ten nasadil tržní nájemné a doporučil, aby si na ně nájemníci žádali od státu příspěvky na bydlení. Necítíte se teď neschopný a diskvalifikovaný pro úřad předsedy vlády?" Odpověď premiéra Sobotky má následující podobu: "Byty vložil do OKD před jeho privatizací ministr Vladimír Dlouhý z Občanské demokratické aliance. Pak došlo k divoké privatizaci OKD, kde stát přišel o majoritu. Teprve pak přišly vlády České strany sociálně demokratické. A byla to naše vláda, která zakotvila do privatizační smlouvy poprvé vůbec nějaká práva nájemníků v bytech OKD. Teď je stát musí na vlastnících vynutit. Snad jenom to, že mnohaletý příběh bývalých bytů OKD, které dostal od státu za hubičku miliardář Bakala, je stále zahalen hustou mlhou, a má dokonce další pokračování v podobě jejich prodeje cizí investiční společnosti.
Dalším bodem podle našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku.
Tato procenta se s drobnými změnami ve třetím čtení rozpočtu mírně zlepšila, stále se ale jedná cca o miliardový pokles proti letošnímu roku. Znepokojují vás tato čísla, pane premiére? Je vzdělání opravdu prioritou této vlády?
Ještě než pozvu dalšího v pořadí, dovolte mi načíst omluvy z dnešního jednání.
Je mi jasné, že vaše selhání nepřiznáte. Bohužel, všechna fakta vás usvědčují ze lži a jediné, co by člověk, který zradil své občany a svou zemi, měl udělat, je, abyste podal demisi a s ostudou odešel.
Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je paní poslankyně Marta Semelová. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Jedním z posledních příkladů je vydání pozemků v hodnotě miliard korun v Březiněvsi řádu maltézských rytířů. Příkladů je víc. Probleskují informace, že žádosti se týkají i pozemků, které k datu účinnosti zákona byly ve vlastnictví obcí či krajů, což je nepřípustné. V té souvislosti mě překvapuje postoj váš i celé sociální demokracie. Pamatuji si na vaše bojovná vystupování proti zákonu před volbami, vaše sliby, že v případě zvolení dojde k nápravě. Nestalo se nic. Dosud k tomu nedošlo. ČSSD ani vy jste však návrh nikdy nepodpořil. Nevím, jestli je to nátlak vašeho koaličního partnera KDU-ČSL, kterému podléháte, nebo křeslo premiéra, jež vás zřejmě hřeje víc než dobrý pocit z dodržení slibu. Kdy splníte slib a předložíte zmíněnou informaci? Má vláda přehled o tom, kolik bylo vydáno pozemků, které byly k datu účinnosti zákona v majetku obcí či krajů, a zda podniknete příslušné kroky k tomu, aby byla hodnota těchto pozemků vydaných v rozporu s přijatým zákonem odečtena od peněžních náhrad? Děkuji.
Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kouzlo mé otázky spočívá mimo jiné v tom, že bude zodpovězena bezprostředně a vámi osobně. Ostatně tak vnímám smysl ústních interpelací. Svoji připravenou interpelaci proto ráda přednesu při příští příležitosti. Sdílíte tento názor? Nemyslíte si, že by v případě změny jednacího řádu měla být také přijata opatření, která například zajistí přítomnost ministrů na projednávání ústních interpelací? Děkuji vám za odpověď.
Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády, a nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace směřuje k důležitému aspektu dnes často diskutovaného tématu mýtného systému v České republice. V tyto dny a týdny se diskutuje to, jestli se vám podaří tou pracovní formou, která byla zvolena, stihnout z hlediska mýtného systému všechny termíny, které dneska vláda uvádí jako své plánované termíny. Diskutují se záležitosti kolem výběrového řízení na poradenství v této oblasti. Moje otázka směřuje k jinému aspektu. To naše místní, lokální, české řešení mýtného systému je podmnožinou celého systému mýtného v Evropě a Česká republika má v této souvislosti řadu závazků, tak aby naplnila podmínky systému evropské mýtné služby. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen. Potíže s posudkem EIA má celkem 64 staveb, u kterých bylo posouzení vlivu na životní prostřední provedeno podle předchozí právní úpravy. Přitom i Ředitelství silnic a dálnic upřesňuje, že seznam není konečný, a postupně ho doplňuje o další problematické stavby. Jak jsem si sám ověřil, situace je opravdu velmi vážná. Jsem si samozřejmě také vědom, že novela měla být schválena již před několika lety a že není vinou současné vlády, že se nacházíme v této situaci. Pane ministře, jaké kroky činíte, aby se situace nevyhrotila, a jaká krizová opatření chystáte, aby nedošlo k zastavení staveb a nečerpání fondů Evropské unie v oblasti dopravy? Děkuji za odpověď.
Já děkuji, pane poslanče, a poprosím pana ministra o reakci. Prosím, máte slovo.
Děkuji za ten dotaz. Když to velmi zkrátím.
Já děkuji. Táži se pana poslance - nechce položit doplňující otázku, proto prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Jan Farský, který bude interpelovat pana ministra obrany.
Samotná skupina všech zdravotnických prostředků je na rozdíl od léčiv velmi různorodá. Celá řada dílčích oblastí není legislativně řešena vůbec. Prosím o zdůvodnění, proč tento návrh zákona nebyl projednán, a prosím o sdělení, kdy Sněmovna dostane k projednání nový návrh zákona tak, aby mohl být projednán a schválen do konce volebního období. Není důvodem dlouhodobého odsouvání prostý fakt, že samotná neexistence regulace této části zdravotnického byznysu velmi vyhovuje mnohým zdravotnickým zařízením, především velkým nemocnicím, kvůli tzv. zpětným bonusům? To znamená kvůli rozdílu mezi ceníkovou cenou zdravotní pojišťovny a skutečnou cenou dosahovanou na trhu, který v lepším případě vylepšuje hospodaření zdravotnických zařízení a v horším případě je zdrojem zajímavých vedlejších příjmů pro některé manažery a firmy napojené na nemocnice. Kdy ministerstvo předloží nový návrh do Poslanecké sněmovny?
Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Olga Havlová, která bude interpelovat přítomného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Prosím, máte slovo.
Já bych za prvé poděkovala panu ministrovi, že se dostavil, protože jak vidíte, tak za mnou jsou ty lavice prázdné, a pokud máme nějaké interpelace, tak tu většinou příslušní ministři nejsou. Má snad televize Prima neobjektivní zpravodajství tím, že při rozhovoru v nedělní Partii s prezidentem Milošem Zemanem uvedla, že vyzýváte k ochraně islámu v rámci zákona a v rámci trestního řádu a že váš bratr je muslim? Považujete, pane ministře, tato tvrzení v reportáži za nepravdivá? Žádám vás, abyste se jasně vyjádřil, proč vaše Ministerstvo spravedlnosti žádá na základě vysílané reportáže od televize Prima omluvu a konkrétně, za jaké výroky. V reportáži přece dostaly prostor k vyjádření všechny relevantní osoby, a pokud se nemýlím, stále u nás vládne svoboda slova.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vlastně děkuji za tu otázku, protože to mohu trochu vysvětlit. Samozřejmě že u nás vládne svoboda slova, ale také, pokud se nemýlím, u nás ještě vládnou některá další pravidla. Evropa tolik staletí krvácela v náboženských válkách, až jsme si zavedli jako jedno ze základních pravidel naší společnosti svobodu vyznání. Já, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, nevím, jakého jste vyznání, a neodvažoval bych se vás na to zeptat. Protože je to vaše soukromá věc. To je prostě jeho věc a myslím si, že to není nic, co by mělo být předmětem veřejné debaty. Protože pokud někdo má pocit, že má chodit po ulici s otevřeným poklopcem, tak ať po ní chodí.
Paní poslankyně chce položit doplňující otázku, prosím.
Já bych na to jenom zareagovala, pane ministře. Šel jste do politiky s tím, že jste musel počítat s tím, že vás budou propírat předem zadem, a tomu se prostě neubráníte.